Ale myslím, že to je téma, kterým bychom se měli zabývat. Tejce, že je opravdu trochu problém, že kompetence těchto jednotlivých kontrolních orgánů nejsou zcela vyjasněny. Různé státní orgány, se kterými jednají, se k nim chovají různým způsobem.
Děkuji. Táži se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Prosím, máte slovo.
Já už jsem ten návrh přednesl v obecné rozpravě. To neurčujeme my, to je, sedm členů je napsáno již v zákoně. Nemáme žádnou možnost volby. Zákon říká sedm členů.
Děkuji. Ještě někdo se hlásí do podrobné rozpravy? Budeme tedy hlasovat o předneseném návrhu usnesení. V tuto chvíli zahajuji hlasování o předneseném návrhu usnesení. Proti? Hlasování končím. Chápu, že musíme vyhlásit lhůtu, ale jsme mimo rozpravu.
Abychom byli schopni příští týden to provést.
Končím projednávání bodu 216 a pokračujeme dalším bodem programu a to je bod
Čili případný človíček, který by to mohl realizovat, by mohl být v pokušení zneužít tady tuto možnost, že není nikde evidována tato změna. Když jsem si tento zákon nastudoval, tak jsem zjistil, že v tomto zákoně je pověřeným orgánem, a ze smyslu zákona pověřeným orgánem, ministerstvo, které pro tuto etickou komisi připravuje podklady, eviduje, a tato komise má funkci pouze a jedině odvolací. Ale všechny podklady má připravovat ministerstvo. Čili byl bych pro, abyste, a pléduji za to, abyste tuto věc zvážili ve svém hlasování. Děkuji za slovo.
Děkuji panu poslanci Leo Luzarovi. Nyní pan poslanec Ludvík Hovorka k rozpravě ve třetím čtení. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo. V případě, že by to zjistila, že evidován je, tak tuto změnu příslušnému rejstříku nahlásí. Upozorňuji na množství podvodů, které jsou páchány lidmi, kteří jsou zaevidováni z různých důvodů, nejedná se o všechny, ale jedná se o většinu problémových lidí, kteří zde mají trvalé bydliště, v obchodních vztazích, kdy často odeberou zboží nebo služby a nezaplatí. Další věc.
Děkuji panu poslanci Ludvíku Hovorkovi. Nemám žádnou další přihlášku do rozpravy. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím a ptám se na závěrečná slova. V tom případě budeme pokračovat podle jednacího řádu. Nechtějí.
Děkuji. Návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako výboru garančnímu. I já děkuji a otevírám obecnou rozpravu, do které se nikdo nehlásí, tudíž obecnou rozpravu končím a táži se pana navrhovatele, zda má zájem o závěrečné slovo. Zahajuji podrobnou rozpravu a připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněné. Hlásí se někdo do podrobné rozpravy? Prosím.
Děkuji.
Děkuji a vzhledem k tomu, že se nikdo další do podrobné rozpravy nehlásí, končím podrobnou rozpravu a končím také druhé čtení tohoto návrhu. Uzavírám projednávání tohoto bodu. Nyní přikročíme k projednávání bodu Hlásí se někdo do obecné rozpravy? Pan zpravodaj poslanec Michal Kučera.
Vládní návrh tedy znamená, že se nejjednodušší možnou cestou, tedy delimitací, oddělí z agentury CzechInvest všechny agendy, včetně zaměstnanců, které se týkají administrace fondů, a vznikne nová tzv. Agentura pro podnikání a inovace. Přitom nová agentura má administrovat čerpání fondů v programovacím období 2014 až 2020, tedy podle mne reálně začne administrovat čerpání v polovině plánovacího období. Chtěl bych také upozornit na nevhodně zvolený název agentury. Vedle české agentury pro podporu podnikání CzechTrade a agentury pro podporu podnikání a investice CzechInvest budeme mít ještě Agenturu pro podnikání a inovace. Pro běžného podnikatele je to naprosto nenávodné a nesrozumitelné, čemu se vlastně která agentura věnuje či bude věnovat. V důvodové zprávě totiž o této změně není žádná zmínka ani v obecné, ani ve zvláštní části. Děkuji za pozornost.
Já děkuji a táži se, zda se někdo další hlásí do rozpravy.
Dobrý den, vážený pane místopředsedo, vládo, dámy a pánové. Jedná se o usnesení výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Zde je vzájemná věcná souvislost.
Děkuji. Není tomu tak. Já vás odhlásím, abychom zjistili přesnou přítomnost. Požádám vás o novou registraci. Přihlaste se svými identifikačními kartami a proceduru schválíme ve chvíli, kdy se ustálí počet přítomných poslanců v sále. Děkuji vám. Procedura byla schválena. Děkuji vám. Můžeme pokračovat. Návrh nebyl přijat. Pokračujeme. Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Návrh nebyl přijat. Můžeme další. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh také nebyl přijat. Další návrh. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Můžeme hlasovat o dalším návrhu, pane zpravodaji.
Nyní se jedná o písmeno C - nesouhlas.
Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Další návrh. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.
Ano, máme všechny odhlasovány.
Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.
Proto můžeme hlasovat o jednotlivých návrzích. To je všechno, paní předsedající.
Ano, já děkuji. Není tomu tak, takže přistoupíme k hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích. Stanovisko Ministerstva financí, pane ministře?
Byl to návrh rozpočtového výboru, který si tento návrh osvojil.
Omlouvám se, bylo to stanovisko výboru. To byla moje chyba. Děkuji za připomenutí. Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl přijat. Já zde eviduji přihlášku paní poslankyně Němcové? Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl přijat. Hlasování končím. Děkuji panu zpravodaji i panu navrhovateli. Vidím, že pan navrhovatel je u řečnického pultíku, tudíž má určitě zájem o vystoupení před otevřením rozpravy. Prosím, máte slovo.
Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych krátce uvedl vládní návrh zákona o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů. Cílem je dosažení stavu, kdy jeho postavení bude upraveno přehledně a systematicky, včetně institutů, které v současné době upraveny nejsou. Děkuji za pozornost.
Já děkuji a otevírám rozpravu, do které vidím přihlášku paní poslankyně Černochové. Prosím, máte slovo.
Jenom bych chtěla vyjádřit naději, že se v budoucnu dočkáme i podobné normy, jako teď budeme mít ve výboru pro obranu a která se týká dobrovolníků aktivních záloh v případě armády. Klub občanských demokratů tento návrh zákona podpoří.
Nikoho nevidím, tudíž rozpravu končím. Přikročíme tedy k hlasování o pozměňovacích návrzích. Poprosím kolegy, kteří zde diskutují v chodbičkách, aby tak učinili v předsálí, protože hladina hluku je vysoká. Děkuji. Prosím, máte slovo.
Myslím si, že po rozpravě bude moje role trošičku ulehčena. druhé hlasování bude pozměňující návrh B předložený poslancem Václavem Klučkou ve druhém čtení návrhu zákona;
Protože jsme odhlasovali legislativně technické připomínky, hlasovali jsme o všech návrzích. Je tomu tak, pane zpravodaji? Všichni navrhovatelé souhlasí, že je odhlasováno, všechny pozměňovací návrhy. Děkuji vám. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Ano, pan poslanec Votava mezi body.
Kolegyně, kolegové, přeji dobré dopoledne. Nicméně já jsem nebyl přítomen v sále, byl jsem na jiném jednání mimo jednací síň. Takže nezpochybňuji hlasování, samozřejmě, jenom pro steno.
Pan navrhovatel se hlásí do rozpravy. Pane ministře, máte slovo.
Dále pak sjednocení právní úpravy pro podání žádosti o vydání občanských průkazů a cestovních dokladů. Děkuji za pozornost.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Tyto návrhy jsou samozřejmě v systému pod bodem B a předpokládám, že pan zpravodaj k nim potom zaujme stanovisko. Bohužel ministerstvo toto odmítlo z důvodů, že se jedná o finančně náročnou agendu. To znamená, jakékoli změny by znamenaly vydávání občanských průkazů a tyto úspory jsou docela značné tím, že se tyto údaje do občanských průkazů neuvádějí. Upozorňuje taky, že od 1. ledna 2017 má být zaveden nový právní předpis, který by tuto okolnost mohl již řešit. Chci tady upozornit, že je to jeden z největších problémů, se kterými se potýkají obce obecně. Stanovisko ministerstva je záporné. Místo nějaké karty hráče využít občanský průkaz. Toto je přesně tato možnost. Jedná se o to, že Bezpečnostní informační služba vydávala krycí doklady, eviduje u svého velitele pouze vznik krycího dokladu a zánik krycího dokladu.
Děkuji, paní předsedající. Zároveň bych řekl, že je chybou, že navrhovaná novela nesměřuje do odčerpávání nelegálního majetku, ale pouze na zdanění nepřiznaných příjmů. Pokud by k tomu měla novela směřovat, tak by se jednalo o sankcionování pachatelů potenciálně trestné činnosti prostřednictvím daní. S tím lze částečně souhlasit, ale je třeba si uvědomit, že ponechat komukoli nelegálně nabytý majetek a díky jeho hodnotě provést pouze zdanění nepřiznaných příjmů znamená tento nelegálně nabytý majetek v podstatě legalizovat. Problematika by měla být řešena komplexně, ale zejména radikálně. Děkuji vám, paní předsedající. Odůvodňuje to zásadou oficiality, aby kapacity správce daně nebyly v uvozovkách vyplýtvávány na méně významné případy, kde potenciální zkrácení daně nedosahuje tak vysoké míry společenské škodlivosti. Používá-li předkladatel již pojem společenské škodlivosti, tak je namístě srovnání s trestním právem. Dále je zde penále. Proto by bylo lepší penále navýšit, kdy o procentech lze samozřejmě vést diskusi. Výsledkem musí být to, že porušovat daňovou povinnost se prostě nesmí nikdy a nikomu vyplácet. Děkuji za pozornost.
Dělal jsem si poznámky i u vystoupení pana předsedy rozpočtového výboru. Protože, jak jsem si poznamenal, i z jeho vystoupení vyplývá jakési nebezpečí ataků spojených s tímto zákonem na daňové poplatníky. Budu mluvit hlasitěji a pomaleji. Takže mnoho těch argumentů skutečně potvrzuje, že tento zákon je špatně napsán, že to je zákon velmi sporný a nebezpečný. Už to si myslím, že by mělo vzbudit pozornost. To je obrovský průlom, velmi nebezpečné a je otázka, jak je to či není konformní i s Ústavou. Pokud finanční správa usoudí, že nedošlo k prokázání skutečností požadovaných ve výzvě k prokázání příjmů, stanoví správce daň podle daňových podmínek. To je taky obsaženo v návrhu tohoto zákona. Když jsem si pročítal důvodovou zprávu, tak ta důvodová zpráva tvrdí, že primárně není cílem návrhu vytvoření plošných pravidel, která by paušálně postihovala tzv. zdanění životního stylu. V zásadě má možná pravdu. Pouze předkladatel zamlčel, že vlastně záměrně nestanovuje žádná pravidla a záleží pouze na libovůli tzv. podezření správce daně. Myslím, že je dobré přesně odcitovat pasáž z důvodové zprávy ve vztahu k onomu podezření správce daně.
Pane poslanče, chápu vaši odmlku. Doufám, že to pochopí i ostatní kolegové a ztiší se. Já ten hluk slyším zejména z levé části tohoto sálu.
Premiér Sobotka by měl v této věci projevit mimořádnou aktivitu, napsal nedávno například expremiér Jiří Paroubek, protože Ministerstvo financí pod jeho vedením a za sekundování jeho osobního přítele Radka Pokorného připravilo OKD včetně 44 tisíc hornických bytů k prodeji v roce 2004, tedy v době Grossovy vlády, která prodej na podzim téhož roku schválila. Paroubek k tomu pak dodal, že Sobotkovo Ministerstvo financí připravilo smluvní dokumenty, které tak trochu připomínaly smlouvu mezi Zanzibarem a Velkou Británií. Bohuslav Sobotka zmíněný prodej bytů označil za velké morální i podnikatelské selhání miliardáře Bakaly, protože tento krok nebyl v souladu se záměrem privatizační smlouvy OKD. Premiér Sobotka má tedy znovu šanci zachovat se jako chlap a přiznat, co až dosud z nějakého důvodu zarytě popírá. Má možnost chlapsky přiznat to, co i v odpovědi na mou písemnou interpelaci zbaběle zamlčuje a zapírá, tedy to, že privatizace OKD a bytového fondu uvedeného podniku byla nedovolenou veřejnou podporou a mnohamiliardovým darem partě Karbon Invest a svéráznému podnikateli Zdeňku Bakalovi. Dámy a pánové, děkuji za pozornost.
Děkuji, paní místopředsedkyně. Soud začne řešit 11 let starou kauzu privatizace OKD. Ministerstvo financí se připojí k trestnímu řízení a bude požadovat zaplacení údajně způsobené škody. Žalobci Douchu viní z křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku, za což mu hrozí až deset let vězení. Ministerstvu financí na základě posudku zaslali podklady, které údajně obsahovaly chybný výpočet hodnoty OKD. Všichni tři podle médií vinu odmítají. Tolik má informace.